To je všechno. A musím říct, že už mě přestávají bavit jeho osobní výpady. A tato debata není o společném vzdělávání, je o něčem víc.
Další příběh, a ten se týká nás všech. Nevím, možná že v některé z politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně se platí členské příspěvky pouze bezhotovostně, to samozřejmě nevím. Opravdu se domníváte, že některá z politických stran neeviduje své členské příspěvky? A že dochází k daňovým únikům? To není podnikatelská činnost. Že tam dochází k daňovým únikům? My jsme přesvědčeni, že odborové svazy naprosto přesně plní své daňové povinnosti, a ani vteřinu nás nenapadlo o tom pochybovat. Nicméně díky tomuto návrhu NACE 94.20 je vidět, že vládní koalice má pochybnosti, zda činnost odborových svazů probíhá. Nepodléhá ze zákona, ale přitom je součástí vládního návrhu, že bude podléhat. To samé, co platí pro odbory, platí pro zaměstnavatelské organizace - Hospodářská komora, Svaz průmyslu. A všichni podporovatelé EET zcela správně ukazují na sebe a říkají: I my budeme ve své činnosti používat EET. A poslední, a to je spíš dotaz na paní ministryni, poslední příklad, a to je činnost heren, kasin a sázkových kanceláří. Chtěl bych se zeptat, možná někdy jindy, jak je to s tím registrem hráčů, který jsme tak slavnostně schválili za podpory i nás jako opozice jako dobrý krok. Pak jsem měsíce a měsíce slýchal, že je s tím problém s implementací, aby byl nějaký registr hráčů, a to zatím nefunguje. To se nedá úplně posoudit jako urgentní či usilovná činnost. To je jenom několik příkladů, absurdních příkladů z EET.
Prosím, pane poslanče, v podrobné rozpravě. Zagonguji, abych přivolal kolegy, které jsem požádal, aby své debaty přesunuli do předsálí, odhlásím vás, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Zahájil jsem hlasování číslo 41 a ptám se, kdo je pro. Děkuji vám. Jiné návrhy k hlasování nemám. Návrh na zamítnutí návrhu zákona se hlasuje na začátku třetího čtení. Děkuji paní ministryni financí, děkuji zpravodaji a končím tento bod. Příslušné usnesení vlády o pověření pana ministra spravedlnosti mám doložené.
Zahajuji projednávání bodu číslo Návrh na změny ve složení orgánů
Přeji hezký den, vážené dámy a pánové. První volební bod je Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. Volební komise obdržela ve stanovené lhůtě do 16. dubna 2019 do 12 hodin od poslaneckých klubů návrhy na odvolání, rezignace a nominace poslanců do orgánů Poslanecké sněmovny. K návrhům na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny volební komise Poslanecké sněmovny Parlamentu pověřuje předsedu volební komise pana Martina Kolovratníka, aby Poslaneckou sněmovnu seznámil s tím, že Návrh na odvolání. Ze zemědělského výboru Marian Bojko nezařazení. Z kontrolního výboru Ivana Nevludová nezařazení. Z rozpočtového výboru Ivana Nevludová nezařazení. Z výboru pro evropské záležitosti Lubomír Volný nezařazení. Ze stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny Ivana Nevludová nezařazení. A ze stálé komise pro Ústavu České republiky Lubomír Volný nezařazení. Z rozpočtového výboru Jaroslav Foldyna ČSSD. Ze zahraničního výboru Karel Krejza ODS. Ze stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace Taťána Malá - ANO. Ze zemědělského výboru Monika Jarošová - SPD. Z kontrolního výboru Lucie Šafránková - SPD. Z výboru pro evropské záležitosti Jana Levová - SPD. Ze stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny Tereza Hyťhová - SPD. A ze stálé komise pro Ústavu České republiky Lucie Šafránková - SPD; Poslanecké sněmovny provést volbou veřejnou pomocí hlasovacího zařízení s tím, že hlasování o rezignaci a nominacích poslanců do výborů bude provedeno samostatně a hlasování o návrhu na odvolání také samostatně. Jednací řád Poslanecké sněmovny však nestanoví způsob hlasování. Protože volba výborů, komisí a delegací probíhala vždy veřejným hlasováním, navrhuji hlasování veřejné pomocí hlasovacího zařízení. Doporučuji tedy, aby po rozpravě k navrženým kandidátům nejprve Sněmovna jedním hlasováním konstatovala odvolání poslanců, následně dalším hlasováním konstatovala rezignaci poslanců a poté aby Poslanecká sněmovna provedla volbu nových členů orgánů Poslanecké sněmovny tak, jak je navrhly poslanecké kluby.
Otevírám rozpravu. S přednostním právem je do ní přihlášen pan předseda Faltýnek. Prosím máte slovo.
Já jsem v průběhu dnešního dopoledne obešel většinu předsedů poslaneckých klubů a poprosil jsem je o následující záležitost. To je první věc. V ten pátek příští týden uběhnou lhůty i pro další tajné volby, jako je ÚSTR, Vinařský fond, Rada ČTK a další. Takže tam by bylo možno to vlastně spojit do jednoho bloku a provést i ty tajné volby. To znamená, aby to nebylo v těch třech blocích, ale aby to bylo vlastně po konkrétních jménech, jak odvolání, tak rezignace, tak následná volba našich kolegů do těch výborů. Samozřejmě veřejně.
Děkuji, rozumím. Další v rozpravě vystoupí paní poslankyně Majerová, po ní pan poslanec Klaus.
Děkuji panu poslanci Jurečkovi.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Omlouvám se za pokřikování, tady člověk bohužel neví dne ani hodiny. Ten důvod je prostý. A pro tyto podnikatele by bylo velmi praktické, aby mohli paralelně fungovat v režimu DPH elektronicky, spadat pod kontrolní hlášení a současně čas od času vydat jednu dvě účtenky. Obáváme se, že řada podniků tohoto typu by vůbec EET nezavedla a místo toho by jednoduše zrušila tu službu, která může být pro lidi užitečná, že si prostě můžou koupit napřímo třeba ty brambory. Zdůrazňuji, toto odůvodnění jsem nepsal já, psali ho vládní poslanci Juříček a Onderka. Já si tímto osvojuji společně s kolegou Tomášem Martínkem jejich pozměňovací návrh, je to sněmovní dokument 2675 a tímto se k němu přihlašuji. Děkuji za podporu.
Děkuji panu poslanci Ferjenčíkovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Roman Onderka.
Kolegyně, kolegové, krátká reakce na kolegu Ferjenčíka. Bezesporu má pravdu, že tento pozměňovací návrh byl podán. To znamená, že my jsme tento návrh s kolegou Juříčkem komunikovali s paní ministryní financí, řešili jsme tuto otázku a nakonec její argumenty převážily. Z tohoto pohledu právě došlo k tomu, že kolega Juříček hlasoval na rozpočtovém výboru tak, jak hlasoval, a tento návrh rozpočtový výbor neschválil.
Ještě jedna faktická poznámka pana poslance Mikuláše Ferjenčíka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo.
Pan kolega Onderka, ještě jedna faktická poznámka. Prosím, pane poslanče.
Prostřednictvím pana předsedajícího pro kolegu Ferjenčíka. Klub sociální demokracie nepodpoří, já nepodpořím, protože jsme si tuto problematiku s paní ministryní vyříkali. Doufám, že už mě nyní chápete.
Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Tak mám celkem tři pozměňovací návrhy, ke kterým se musím formálně přihlásit a v souladu s jednacím řádem je taky řádně odůvodnit. Tady navrhuji, aby to bylo jednou za rok a ne častěji, jak je navrženo ve vládním návrhu zákona. Podrobné zdůvodnění je součástí tohoto dokumentu, k němu se oficiálně přihlašuji. Nejdřív k formálnímu hledisku. Byl jsem poměrně vstřícný. Opravdu si myslíme, že když někdo organizuje činnost pro děti a mládež, že páchá daňové podvody, a že pokud někdo bude v nějakém kroužku platit členský příspěvek hotově, někdo z rodičů, že musí mít příjemce EET?
To jsou v tuto chvíli všechny faktické poznámky. Pan poslanec Adamec.
Paní ministryně, kolegyně, kolegové, mně to nedá. My jsme v druhém čtení a opět se vracíme na začátek díky tady vystoupení paní ministryně. Já tomu trošku nerozumím, proč nás tady popichuje svými vyjádřeními. To není žádný drobný podnikatel. Něco tu je špatně. Děkuji za pozornost.
Pan poslanec Votava s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, vaše vystoupení.
Zaznívalo tady, že EET rozděluje společnost. Já bych spíše řekl, že rozděluje vlastní podnikatele a živnostníky. A ono to dopadá přesně to, co jsem říkal, jak to dopadne. Odsunula se třetí, čtvrtá vlna, také jsem s tím měl problém, protože si myslím, že se to mělo tehdy realizovat tak, jak to bylo naplánováno. Protože samozřejmě někdo výjimku má, někdo ji nemá.
Děkuji. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Děkuji za slovo. Jenom takový postřeh. Tak jenom malou vzpomínku. Z jeho pohledu já jsem tomu vždycky rozuměl, ale naše vláda byla vždycky proti, a tenkrát za sebou měla ještě vedení Hospodářské komory, které se zastávalo malých podnikatelů. Vy jste prostě vláda, která se snaží podporovat ty největší podniky také tím, že uvrhujete ty nejmenší do tvrdých a zbytečných represí. Samozřejmě že to pak v tržbách těm velkým nahrává. Vy mluvíte za ně, my mluvíme za ty malé.
Děkuji za dodržení času a prosím pana poslance Bělobrádka s faktickou poznámkou. Prosím.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Můžu doložit korespondenci s tehdejším předsedou vlády Sobotkou a tehdejším ministrem financí Babišem, kde jsme upozorňovali na to, že v některých případech to nemá smysl a v některých případech to je kontraproduktivní. Takže jenom když tady byla ta zmínka, bylo to porušení koaliční smlouvy a my jsme pouze dělali to, co v koaliční smlouvě bylo, kde bylo jasně napsáno, že to nebude pro všechny.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
A myslím si, že jsou to problémy, které nelze ignorovat, zároveň jsou to bohužel problémy, které příliš nelze řešit pozměňovacími návrhy, jelikož přímo do legislativy nepatří a musí je řešit ministerstvo samo. To však podle mého názoru nečiní. Tam se píše, že máme mít kompetentní lidi, kteří se starají o informační systémy, kteří jim rozumějí. Bohužel EET je toho typickým příkladem. Pan premiér Babiš tady dvakrát zopakoval už ve Sněmovně, jak EET je úspěšný projekt eGovernmentu. Je to jenom ukázka toho, jak lze moderní technologie zneužívat k šikaně vlastních obyvatel a nikoliv k prospěchu. Přitom je to tak snadné. Já stále nechápu, proč to nepojmete nějak pozitivně. To jste opravdu tak bez fantazie, že se neumíte povznést nad prostou kontrolu a přinést nějakou přidanou hodnotu? Něco, co by mohli ti podnikatelé ocenit?
Zdůrazňuji, že žádná škoda státu prodloužením lhůty se nestane. Pouze se podnikatelům umožní dostatečná lhůta na to, aby mohli případné chyby v kontrolním hlášení napravit. To znamená, splní nakonec svou povinnost, ale finanční úřad je musí vyzvat. Pod číslem 2608 je další pozměňovací návrh, který už se týká EET, a je to vlastně obdobný návrh, který předkládá i můj kolega Adamec. Je to to minimum, které můžeme udělat. Důvody jsem tady říkal v obecné rozpravě a nebudu to dále prodlužovat.
Děkuji, pane předsedající. Jenom velmi stručně shrnu. Tak rád bych poprosil o zvážení tohoto pozměňovacího návrhu.
Děkuji panu poslanci Válkovi. Nyní pan poslanec Stanislav Blaha a připraví se pan poslanec Josef Kott.
Tento návrh zjednodušuje evidenční povinnost ve zjednodušeném režimu, ruší povinnost poplatníka uchovávat kopie vydaných účtenek a pravidelně zasílat informaci o tržbách na Finanční správu.
Nyní pan poslanec Josef Kott, připraví se pan kolega Vojtěch Pikal. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Jedná se o drobný pozměňovací návrh, který vrací, nebo spíše dává ten systém do nějaké míry dobrovolnosti, tak abychom se všichni nemuseli vzájemně povinně kontrolovat. A hlavně to dělám z toho důvodu, že skutečně mám starost o životní prostředí, ve kterém se pohybujeme my a ve kterém se pohybují naši občané. To znamená, abychom nemuseli zbytečně tisknout účtenky, které nikdo nechce. Takže je to další zbytečný doklad papírový, který se musí vytvářet, přestože ho téměř nikdo nepotřebuje. Zůstává tam samozřejmě ta elektronická evidence, která je podstatou toho zákona. Ostatně tu účtenku je možno vydat v dnešní době elektronicky, akorát to vyžaduje, abyste měli nějaký kontakt na svého spotřebitele. To je tolik ke všemu mému návrhu. Je to skutečně malá věc. Ne, všechno jsem řekl. Je to plýtvání papírem, je to jedovatý bisfenol, je to doba papírová. Já si myslím, že to skutečně není vhodná cesta vpřed, a pojďme ulevit našim obchodníkům, pojďme ulevit našemu životnímu prostředí, pojďme ulevit životnímu prostředí našich občanů a jejich imunitním systémům.
Skutečně mi přijde zcela absurdní, aby produkty, které se prodávají jenom několik dní nebo týdnů v roce, spadaly pod EET a museli si kvůli nim lidé pořizovat zvláštní elektronickou pokladnu. Jde o možnost - zdůrazňuji možnost, nikoliv povinnost - řemeslníků, aby si účtenky tiskli sami a nemuseli si vyzvedávat ten blok účtenek na daňovém úřadu. Ten hlavní argument je, že díky tomu, když dostanou nějaký ten formulář z ministerstva a sami si ho vyplní, nebudou muset buď razítkovat, nebo ručně vyplňovat ty účtenky, které jim poskytne berňák. Skutečně nechápeme, proč by se měla vracet doba razítková. Nevidím důvod, proč by mělo být nějaké samostatné posouzení, jestli řemeslník splní nebo nesplní ty předpokládané příjmy. Prostě kdo doloží jasné podmínky, tak má mít možnost evidovat podle zvláštního režimu. Vůbec nechápu, proč by tam mělo být nějaké kolečko administrativního posuzování, aby se někdo dohadoval, že předpokládané hotovostní příjmy jsou více než 600 tisíc, nebo nejsou. Ale nechme to rozhodnutí o tom, jestli tam bude, nebo nebude, na něm. Skutečně považuji za absurdní, aby občané museli v jednotkách dnů reagovat úřadům a úřady měly 30 dní na vyřízení banální žádosti. Je to osvobození burčáku od EET. Ještě jednou zopakuji, že burčák se prodává pouze mezi 1. srpnem a 30. listopadem. Podobně jako u svátečního balíčku těch svátečních produktů skutečně nevidím důvod zavádět EET pro sezónní produkt. Z toho důvodu je to pouze zbytečná byrokracie, která zasáhne ty poctivé a na ty nepoctivé nijak nedopadne. Vydělají na ní akorát prodejci těch elektronických účetních systémů. Takže děkuji za podporu zamítnutí tohoto zákona.
Takže se tu hranici snažíme snížit a snažíme se najít prostor pro to, abychom ulevili živnostníkům alespoň tímto způsobem.
Pokračujeme řádně přihlášeným panem poslancem Ivanem Adamcem a připraví se kolega Vojtěch Munzar.
Vážení dva členové vlády. Očekával jsem nějakou reakci od předkladatele, nestalo se tak. Je to odstranění těch tabulek, které si tam musí všichni dávat, že používají EET. Myslím si, že to je zbytečné, byrokratické, a řekl bych, že obtěžující, a žádný efekt to nemá. Navrhujeme tam částku sto tisíc korun.
Já předkládám pět pozměňovacích návrhů. Vezmu to podle čísel, jak byla přidělena v systému. Nelze jim tak uložit pokutu podle jiných paragrafů, přesto tímto postupem maří správu daní." Může dostat pokutu až do výše 500 tisíc korun podle té nové formulace. Můj návrh právě vede k tomu, abychom to vrátili do původního stavu, protože mi přijde, že 500 tisíc je velmi likvidační.
Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh byl přijat.
Nyní prosím, pane předsedající, abyste nechal hlasovat o rezignacích. A to rozpočtový výbor Jaroslav Foldyna, ČSSD.
Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro?